Čím dál více pracujících lidí se propadá pod hranici chudoby. A co dělá v této situaci vláda Petra Fialy? Jaká nabízí řešení? Co je její prioritou? Je to novela zákona o České televizi a Českém rozhlase, která mění pravidla pro volbu rad dohlížejících na činnost těchto médií veřejné služby. Správná otázka.
Já poprosím kolegyně a kolegy zejména v pravé části sálu o ztišení a přesunutí jejich hovorů do předsálí.
To znamená, vládní priority, jak vidíme, nejsou řešit problémy občanů, ale vládními prioritami je ovládnout veřejnoprávní média, aby si pojistili moc na šest let dopředu. Markantně jí klesá důvěra. Co tedy vládě jiného zbývá místo toho, aby pracovali pro lepší životy občanů? Čehož vláda není schopná, jak vidíme, takže vládní koalice se tady pokouší urychleně doovládnout veřejnoprávní média, jejichž důvěra ve veřejnosti mimochodem též strmě klesá. Snaží si pojistit to, aby mohli ovlivnit vysílání v České televizi a v Českém rozhlase. V této souvislosti si musíme připomenout nedávný exces s veřejnou volbou části Rady České televize. Špičky vládních stran tímto způsobem bezprecedentně zatlačily na vlastní poslance, aby zvolili předem vybrané loajální vládní radní. A bylo tady několik poslanců z vládních stran, kteří se tomu chtěli příčit. Nechtěli podlehnout tomu diktátu. Proto vládní koalice Petra Fialy tady na sílu musela si prohlasovat severokorejský model, kdy jste vy museli hlasovat ve veřejné volbě, aby vedení partají mohlo zkontrolovat své poslance, zdali skutečně všichni hlasují podle stranického diktátu. To znamená svobodu volby, která je plně zajištěna pouze tehdy, probíhá-li tajným způsobem, kdy každý volitel, a je lhostejné, zda je to občan, nebo poslanec, hlasuje tajně. Dle svého svědomí. Bez vnějšího nátlaku. Mimochodem, totéž ve velkém plánuje vládní pětikoalice Petra Fialy i pro volby do Sněmovny, pro příští volby do Sněmovny, a to tím, že chcete protlačit nový volební zákon, který by do českého právního řádu zavedl korespondenční hlasování. A vy jste rovnou chtěli zcela totalitně a diktátorsky navolit kompletní obsazení těchto rad podle vládního zadání a výběru. To zatím panu ministrovi Baxovi a premiérovi Petrovi Fialovi a vládní koalici Petra Fialy neprošlo, protože před tím už varovali i lidé kolem vládní pětikoalice. Že už je to skutečně v rozporu i s těmi nejširšími demokratickými mantinely, co vy jste chtěli ve skutečnosti tady udělat. To znamená, vy jste záměrně přehodili zpravodaje, aby k tomuto zákonu nemohla být opoziční oponentura v plné míře. Přitom tady už za předkladatele je ministr Martin Baxa. V rozporu s pravidly. Poslanci SPD prostě nesouhlasí s tím, abyste ovládli Českou televizi a Český rozhlas tímto způsobem.
Já volím faktickou poznámku, abych oddělil tento projev od své role zpravodaje tohoto tisku. Jednak bych rád reagoval na to, koho reprezentuji. Srovnejte si to se svým výsledkem. Vylučuji to naprosto jednoznačně. Musím vám naopak poděkovat za to, že jste mi připomněl moji oblíbenou dětskou knížku, kterou napsal Josef Čapek a která se jmenuje O pejskovi a kočičce, jak pekli dort. To mi vždycky ta vaše vystoupení, prostřednictvím pana předsedajícího, připomínají. Jde o stabilitu parlamentní demokracie v této zemi do dlouhé budoucnosti. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji. Faktickou poznámku má nahlášenu pan poslanec Foldyna a připraví se pan poslanec Vladimír Zlínský.
Děkuji, pane předsedající. Promiňte. Prostřednictvím pana předsedajícího, paní kolegyně Maříková, vy tady zase nabádáte občany prostřednictvím toho, že využíváte své imunity u toho mikrofonu tady, aby vnímali pravdu! Vy jste jednou obviněná k nějakému podněcování nenávisti, buďte ráda, že jsme vás zprostili obvinění, a vy si zase dovolujete tady odkazovat na to, že by Česká televize měla mluvit pravdu, že je tu nějaký cenzor, co si vláda zřídila. Prostřednictvím toho pana předsedajícího tady. Vy si opravdu hrajete, zahráváte se svojí budoucností. Vidíte, kam to spěje? Tady se pětikoalice snaží usměrnit Českou televizi, aby se stala propagačním a propagandistickým nástrojem, a vy do toho házíte vidle! Uvědomte si, že se můžete brzo dostat na nějaký seznam těch dezinformátorů, dezolátů. Nevíte, jak to tady vždycky nazývají? Vy si opravdu hrajete, paní Maříková, s věcmi, o kterých ještě ani netušíte. Prosím vás, mírněte se ve svých výrazech, protože pravda někdy bolí!
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já mám tu nevýhodu, že už tady bylo mnohé řečeno, takže doufám, že to, co tady budu prezentovat, bude aspoň částečně nové a vnese tady nový pohled na věc zákona o České televizi. Je skutečně ohrožena nezávislost České televize jako veřejnoprávního média, pokud nějaká existuje? Je skutečně Česká televize nezávislá na jakémkoliv vlivu a o jejím zaměření rozhoduje jenom její vedení a zaměstnanci a je zde propagován jejich jediný správný světonázor? Jinak vám tuto knihu doporučuji. I v době internetu a digitálních technologií a sociálních sítí je televizní vysílání nejmocnější dostupnou silou, jakým způsobem ovlivňovat, či přímo tvořit veřejné mínění ve společnosti, a tím prosazovat věci, které by nám dříve připadaly nemyslitelné až absurdní a sebedestruktivní. Nakonec to potvrdil výsledek posledních parlamentních voleb. Na čem je založena tato magická schopnost televizního média? Kromě toho se televize vyskytuje v každé domácnosti a zaplňuje hodně volného času diváků jako prostředek zábavy a relaxace. Tím pádem si diváci dělají představu o vnějším světě na základě informací a zpráv, které prokládají tyto zábavné a vzdělávací pořady. Na základě těchto vlastností se stalo televizní médium nikoliv šestou mocností, ale v demokratických společenských systémech současnosti první mocností s rozhodujícím vlivem na společenské a politické dění u nás i ve světě. Jakým způsobem média vytváří veřejné mínění? Dle prací vědce Paula Felixe Lazarsfelda média vytváří veřejné mínění na základě modelu dvoustupňové úrovně komunikace. Prvním stupněm je, že ti, co ovlivňují veřejné mínění na základě analýzy dostupných informací, vytvoří přesné schéma veřejného mínění, které povede k prosazení jejich zájmů. Média sice přesvědčují diváky, že informují objektivně o vážných celospolečenských problémech, ale ve skutečnosti prezentují ty problémy, které jsou důležité pro dosažení výše uvedeného cíle. Existují tři typy této agendy tvorby veřejného mínění. Stabilizující, udržující stávající společenskou ideologii neboli status quo. Navozuje pocit klidu a jistoty. Reformistický, který prosazuje požadované změny, například se snaží v lidech vyvolávat pocit odpovědnosti za lidstvo a pocit studu, že jsme laxní k řešení mnoha problémů, které mají být zásadní pro řešení problémů přežití lidstva jako celku nebo morálky jako takové. Toto je zaměřeno hlavně na mladou generaci. A jak ukazuje naše současnost, tak se to ve spolupráci s naším vzdělávacím systémem skutečně velmi daří. Za třetí. Konfrontační, slouží k informačnímu potlačení jiných názorů a postojů. Navozuje v lidech pocit nejistoty a z ní vyplývajícího odporu k vybrané entitě, což je nejčastěji opozice politická či názorová vůči prosazovaným jiným, správným názorům. V reálné mediální praxi dochází k prolínání těchto typů v různém poměru dle potřeby. Jistě si to dokážeme převést na současnou realitu v České republice. Jaké používají média manipulativní mediální techniky? Agenda settings neboli nastolování agendy. Bylo to tady zmíněno, tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou.
Novela omezuje počet místopředsedů rady a členům nařizuje, jak mají hlasovat při volbě předsedy a místopředsedy. No tak to je opravdu úsměvné. Ale stranické praktiky prý demokratických stran bychom neměli zavádět do fungování rad veřejnoprávních médií. Novela zákona říká - cituji: "Rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu a odvolává je. Takže máme tady mít nezávislé a nestranné členy rady, máme mít tady nezávislou radu, a zákonem jim budeme diktovat, jak mají hlasovat? Možná se někteří podvolí, ano, ale přemýšlel někdo nad tím, jak senátorská menšina členů rady prosadí svého kandidáta proti poslanecké většině? Nebo bude mít v radách dvě komory nebo něco po vzoru Federálního shromáždění, kde platil zákaz majorizace? Já považuji toto ustanovení za jednoznačně protiústavní, neboť je diskriminační a neumožňuje rovný přístup k voleným funkcím. Jen se tím ukazuje, jak nesystémové je rozdělení volby rad mezi obě komory parlamentu a jak se autoři návrhu nehodlají vzdát představy "to je náš zástupce, to je jejich zástupce". Jen se ukazují a vybarvují, jak to myslí s nezávislostí členů rad a rad jako celku. To tady vláda předpokládá, že funkcionář, třeba předseda zvolený Sněmovnou, si bude chodit pro rady do Sněmovny nebo informovat poslance o dění na Kavčích horách? Drazí členové vlády - což zní trochu dvojsmyslně. To by bylo stejné. Buďme rádi, že máme dva zákony o Českém rozhlasu a České televizi, protože bychom se možná dočkali ještě blbějšího návrhu, který by mohl znít třeba takto: Rada České televize volí ze svého středu předsedu a odvolává jej. Víte, já tady nad těmito věcmi nevěřícně kroutím hlavou Doporučení k zárukám nezávislosti veřejnoprávních médií, na které se právě i důvodová zpráva toho Smoljakova návrhu odkazuje podle bodu 3 doporučení, který se týká dozorčích orgánů veřejnoprávních médií, což v kontextu doporučení Rady Evropy i naší legislativy odpovídá právě postavení rad, nesmí být dozorčí orgán ohrožován zásahy politické nebo jiné povahy. Lajnování, kdo jakou funkci může zastávat, je přesně to, co doporučení Rady Evropy zakazuje. Doporučení Rady Evropy mimo jiné také dále říká, aby členové dozorčích orgánů, v našem případě rad, byli jmenováni otevřeným a pluralistickým způsobem a skupinově zastupovali obecné zájmy společnosti. Navržená právní úprava je pro členy rad méně otevřená, méně pluralistická, neboť Senát je volen většinovým způsobem lokálně, zatímco Poslanecká sněmovna poměrovým. Zvýšení počtu Rady České televize z 15 na 18 je nesmyslné a rozhazovačné. Je to důležitá věc, ale v odůvodnění zákona o tom není ani zmínka. Nevím, zda se někdo z vládních úředníků obrátil na generálního ředitele České televize nebo na Radu České televize, která schvaluje rozpočet, nebo na nějakou organizaci, která třeba zastupuje koncesionáře, tedy občany a právnické osoby, které provoz televize financují, aby si autoři mizerné novely ujasnili, kolik peněz to bude stát. A vzhledem k tomu, že si členové vlády pletou rozdíl mezi čistou a hrubou mzdou, byl by onen dotaz na kvalifikovanou, věci rozumějící osobu, myslím si, velmi užitečný. A hlavně by mělo být v důvodové zprávě přesné vyčíslení. Pochybuji, že lidem v televizi je jedno, kolik peněz budou muset odložit pro nové radní, aby bylo hnutí STAN spokojeno, že si prosadí v radě šest lidí volených Senátem. Na straně druhé televizi zůstane méně peněz na investigativní reportáže o hnutí STAN a dalších stranách vládní koalice, což se asi určitě hodí. Nejprve nové funkce a místa na Úřadu vlády, potom nová místa náměstků pro své kamarády a na ministerstvech přes změnu služebního zákona, a nyní dokonce i v televizní radě. Podle sněmovního tisku sice nikdo nepřichází účinností zákona o funkci, přesto nelze přehlédnout tři aspekty. To je opravdu skutečně pecka, pane ministře kultury! A do rozhlasové rady v závislostí na losu možná nikdo, ale nejpozději do šesti let tři noví členové. V tomto spatřuji, si myslím, další protiústavní prvek. To nám možná pan ministr vysvětlí. Jak už jsem řekl, zákon by neměl takto konkrétně vymezovat vnitřní poměry pro volbu funkcionářů nezávislých orgánů.
Stanovisko výboru: doporučuje.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Výsledek: přijato. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Výsledek: přijato. A já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a nyní se ještě musíme vypořádat s doprovodným usnesením.
nebo "Poslanecká sněmovna ukládá Ministerstvu pro místní rozvoj vypsat transparentní výběrové řízení na ředitele či ředitelku Digitální informační agentury, které bude přístupné všem uchazečům a bude dostatečná doba na přihlášení minimálně 30 dní nebo 60 dní."
Děkuji, takže máme před sebou dvě hlasování, první varianta 30 dní, jestli jsem správně porozuměl, druhá varianta 60 dní.
Já se domnívám, že první varianta by měla být 60 dní, protože hlasujeme od toho delšího časového úseku.
Ano, rozumím. Je zde žádost o odhlášení. Kdo je proti? Výsledek: zamítnuto. A já děkuji všem za spolupráci. Vidím zde ještě žádost pana vicepremiéra Bartoše.
Já vám děkuji za slovo. Já bych chtěl ještě doplnit ten návrh zákona. Když se na něj podíváte, tak ten počítá s tím, že ředitel agentury bude jmenovaný na návrh místopředsedy vlády pro digitalizaci. My se budeme snažit, aby toto bylo maximálně transparentní, a budu rád informovat o tom, jak to výběrové řízení probíhá, a pokud ten termín bude šibeniční, můžeme to téma, můžeme to protáhnout. Leč je to postup, který jsem zvolil já, neboť vláda potom takového vedoucího pracovníka vlastně schvaluje na základě předloženého návrhu vicepremiérem pro digitalizaci. Není to tedy úplně standardní proces. A to výběrové řízení je věc, která si myslím, že je správná, a snažím se ji uspořádat co nejtransparentněji. Jinak vám děkuji za podporu tohoto návrhu.
A můžeme přistoupit k bodu číslo
Já určitě vezmu v pátek nějakou pauzu před závěrečným hlasováním, abychom se poradili. My budeme muset i nějakým způsobem teď rozhodnout, ještě dnes zasedá hospodářský výbor, takže ještě počkám na výsledky jednání hospodářského výboru, abychom se poradili o případných pozměňovacích návrzích a vůbec o postoji k tomuto návrhu. Ano, schválila se tady v prvním čtení, příjmy - výdaje, ale já teď mám o tom pochybnost. Tam jsme zatím na 85, jak bylo v pozměňovacím návrhu Zbyňka Stanjury. A abych nezapomněla ještě na jednu věc, která mě trápí, protože jsem mluvila o 150 miliardách na začátku svého vystoupení, a zatím jsem probírala jenom 100, i když vlastně teď je to podle těch materiálů možná 125, ale úplně jinak, tak současný návrh státního rozpočtu na rok 2023 počítá s dalšími 50 miliardami korun z Modernizačního fondu.
První volbou bude návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník.
Děkuji za slovo, dobré odpoledne. Je před námi blok sedmi volebních bodů. Budeme v několika momentech hlasovat a slibuji, že se vás pokusím provést maximálně možným stručným způsobem těmi volebními body. Návrh na změny ve složení orgánů Lhůta pro tyto změny byla stanovena volební komisí do 11. října, takže už měsíc máme připraveny návrhy nominací poslaneckých klubů, rezignací a nominací členů do orgánů Poslanecké sněmovny.
Táži se na závěrečné slovo? A nyní tedy prosím, pane poslanče, abyste nás provedl hlasováním. Kdo je proti? Hlasování číslo 27, přihlášeno 179 poslanců a poslankyň, pro 159, proti nikdo. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 28, přihlášeno 179 poslanců a poslankyň, pro 161, proti žádný. Návrh byl přijat.
Volební komise následně vyhlásila lhůtu na nové nominace na toto neobsazené místo, a to do úterý 25. října do 12 hodin. V tomto usnesení volební komise konstatuje, že byly podány návrhy: za prvé Klára Dostálová za hnutí ANO, za druhé Tomio Okamura za hnutí SPD. Nemusíme tedy hlasováním rozhodnout o provedení tajné volby, protože to je implicitní. Nyní prosím, paní předsedající, abyste k tomuto bodu otevřela rozpravu.
Ano, děkuji. Není tomu tak.
A já doplním, protože jak jsem řekl, volí se automaticky tajným způsobem, prosím o přerušení tohoto bodu a otevření dalšího.
Ano, děkuji. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie
U Rady Státního fondu kinematografie budeme volit tři členy.
Začal bych na webu MMR, a bude dostatečná doba na přihlášení. A pak mám dvě varianty - minimálně 60 dnů, kdyby vám to přišla příliš dlouhá doba, mně ne, tak minimálně 30 dnů.
To je dobře, že jsem ještě stihla faktickou. Já bych se chtěla omluvit, že jsem to špatně řekla. Tak jestli byste mi takový pozměňovací návrh ukázal, protože my jsme tam žádný takový pozměňovací návrh nenašli.
Já jsem ochoten reagovat na konkrétní věci, které mají konkrétní základ. Šéf té agentury není zaměstnanec Ministerstva pro místní rozvoj.
Vážený pane ministře, žádný právní předpis vám nezakazuje na stránkách ministerstva informovat o takovémto výběrovém řízení, bez ohledu na to, že to není služební místo.
Vzhledem k tomu, že není žádná další faktická - vidím faktickou?
Děkuji za slovo. Vždyť to výběrové řízení, které jste vypsal 11. listopadu, jasně říká, že nejvhodnějšího kandidáta přinesete vládě, a ředitel Digitální informační agentury bude jmenovaný. Pak jsem nedostala odpověď na ten transformační dokument a nedostala jsem odpověď na delimitaci zaměstnanců. A poslední a nejdůležitější otázka. Když říkáte, že to neřeší NAKIT, mohl byste mi tedy odpovědět, jak od 1. ledna bude Ministerstvo vnitra řešit zakázky vůči NAKITu? Je možné mi na to odpovědět?
Děkuji. Jsme stále v rozpravě. Pan zpravodaj Králíček.
Chtěl bych jen v klidu zdůraznit, že hnutí ANO podporuje digitalizaci. My i ve svém programovém prohlášení, jak správně podotýká pan vicepremiér Bartoš, jsme měli vybudování centrální autority. Nicméně s panem vicepremiérem se pouze neshodneme na formě té centralizace. My se domníváme, že by bylo možné tento centrální orgán vybudovat v rámci Ministerstva vnitra, respektive u Správy centrálních registrů. Pan ministr zvolil cestu agentury.
Dívám se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v rozpravě. A táži se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo? Poté bychom přešli k druhému návrhu, a to je hlasování o návrhu jakožto zamítnutí. Kdo je proti?
To je ten dvojí metr Patrika.
Děkuji a další přihlášený s faktickou je pan poslanec Růžička. Máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, já jsem šťastný, že jste ministr pro místní rozvoj. V armádě máme velitele družstva a velitele čety, kde už potřebujeme mít vysokoškolské vzdělání.